Tam samozřejmě se díváme dopředu, díváme se na to, co vytváří přidanou hodnotu České republice, co vytváří bohatství, z čeho budeme platit důchody, z čeho bude možno rozvíjet, z čeho bude prosperovat Česká republika, a to je věda, výzkum, inovace. Namátkou jsme dělali konferenci k vesmírným technologiím, které jdou neskutečně dopředu. Takže já bych chtěl za vládu České republiky a za Ministerstvo zahraničních věcí jednoznačně deklarovat, že v zahraniční politice víme, co děláme, víme, proč to děláme, děláme to v zájmu České republiky a českých občanů a jednoznačně plníme programové prohlášení vlády. Neděláme nic, co bychom neřekli dopředu této Sněmovně, když jsme zde jednali o důvěře pro tuto vládu, a nerozumím tedy - tedy rozumím těm populistickým důvodům, ale nerozumím tomu, proč jste se rozhodli dnešním dnem nám tady házet klacky pod nohy. Z vaší strany je to neodpovědné a já věřím, že vám to veřejnost nespolkne. Předtím, než uzavřu ještě svůj projev, tak já jsem si zde udělal několik poznámek během projevu pana poslance Babiše, protože to byla opravdu neskutečná přehlídka, snůška lží, polopravd, výmyslů a hloupostí, jinak to říct nejde. Takže to je dnešní Maďarsko, to je dnešní Orbánovo Maďarsko, od kterého se Andrej Babiš nechal během svého premiérování vodit jako loutka, pečený vařený v Budapešti. A kdyby to dělal Rosatom, tak jsme na tom dneska jako Maďarsko, a to já si nepřeji a jsem rád, že to tak nedopadne. Jsem rád, že jádro uděláme, uděláme ho s partnerem, který je důvěryhodný, který je součástí toho, co já nazývám západní civilizační okruh, s partnerem, který nás nechce podrazit, který nás nechce okupovat, s partnerem, který bude mít zájem na naší energetické bezpečnosti.
Celou dobu se hovořilo o tom, že pro meziresortní věci a centrální systém, jako jsou registry, jako je NIA, jako jsou systémy státní správy, které mají přesah, musí existovat koordinované řízení. To přináší projekt digitální transformace. Ty termíny jsou stanoveny ambiciózní. Podle mě zásadní věc, a je to i teď v návrhu o veřejných zakázkách, je umožnění horizontální spolupráce, což znamená fungování jednotlivých resortů i správních úřadů, které mohou fungovat v té horizontále. To znamená, že jedno centrální řešení nebo jedno řešení dodávané někde může být zároveň využíváno dalšími resorty, pokud ta funkcionalita je pro ně šikovná. Přenastavili jsme RVIS - Radu vlády pro informační společnost, změnili jsme status, zeštíhlení. Jsou tam pracovní skupiny. Poptali jsme, protože ty kapacity ve státní správě mají své limity, český digitální tým, kde jsou experti od analytiků přes největší společnosti, Svaz průmyslu a dopravy, a je český digitální tým, který validuje ty jednotlivé teze. V červenci jsme dojednali dohodu s Evropským parlamentem na podobě digitální transformace EU do roku 2030 - program pro digitální dekádu. Já jsem o ní hovořil. Takže pokud se rozhodne tato data mít v té peněžence, bude je používat. Tohle jsou asi největší prvky v té digitalizaci. Velkým sporem tady, bylo to v minulém volebním období, je stavební zákon. Ta kritika stavebního zákona, kterou jsme měli, se promítla do toho návrhu. Když se podíváme na zjednodušení toho procesu, tak už jenom jedna forma toho procesu nejde. Je to jenom jedno řízení. Jsou tam dotčené orgány integrovány do jednoho procesu. Bavíme se o tom, jaké kroky lze potom realizovat i v rámci digitalizace. Navrhli jsme odklad účinnosti z jednoduchého důvodu. Nechceme, aby vznikl Nejvyšší stavební úřad, nicméně speciální stavební úřad vzniká. Jsou zde oblasti, které naopak jsme trochu rozvolnili, a to zejména s ohledem na energetickou krizi. Je to umisťování zdrojů obnovitelné energie do krajiny, soláry, ale část těch návrhů přijde už pravděpodobně v rámci toho energetického balíčku ve spolupráci s MPO, protože to spolu úzce souvisí. Ta digitalizace stavebního řízení s návazností na Národní plán obnovy je naprosto klíčový projekt, ale když jsem přišel na ministerstvo, a neříkám zde žádnou novinku, protože jsem tady o tom mluvil už několikrát, tak ten projekt prostě nebyl řádně připraven a rozhodně nebyl personálně zabezpečen. Ostatně tedy já jsem ještě prováděl poměrně revizi, protože když se objevily okolnosti kauzy Dozimetr, tak na tom projektu se údajně, i když já nevím, co tam dělal za milion korun, podílel i pan Šteffel z té kauzy. Konzultant na digitalizaci stavebního řízení. Ten projekt neměl dostatečně vyřešené některé poměrně důležité věci, a to propojení se spisovou službou, a zvláště pak stále není vyřešena ta spisová odluka, to je 300 kilometrů spisů, když se bavíme o spisové odluce. Takže jsme přistoupili k revizi, finišujeme upravený projekt, který bude levnější. Zajistí podle mě výrazně lepší služby a neuvede obce do problematické situace okolo spisů. Takže do toho nového období 2021 jdeme připraveni.
Byl tady pan Scholz, který nám říká, že bychom asi měli uvažovat o ztrátě jednomyslnosti, za co bojuje Bartoš a paní Pekarová. Neuvěřitelné, neuvěřitelné! A já jsem 16. prosince na Evropské radě, ověřte si to, říkal panu Scholzovi: Proč, pane nový kancléři, blokujete a jste proti českému jádru? Samozřejmě, vedle seděl rakouský premiér, kterému jsem to také vysvětlil. Tam se jde natvrdo. Kolik nocí jsme tam strávili! Japonsko zavřelo jádro, zavřeli uhlí. Uhlí nad zlato dneska, uhlí nad zlato. A já se ptám, co jste vlastně dělal před tím předsednictvím? Macron vám dvakrát nabízel schůzku, vy jste neměl čas. Nikým to nekoordinujete, do Parlamentu jste nelobbovali, takže jaký je ten výsledek? Měl jste obletět celou Evropu! Takže vy jste převzali předsednictví, které my jsme připravili. Budete mít nový terminál, to je také naše dílo. To je také náš projekt, je tam nová kantýna. Tady je Emanuel Macron, nejlepší leader Evropy, stále pracuje, mluví k věci. To je nejdůležitější místo, tam blokujete. Tam jste měl - a teď máte obrovskou výhodu, je neuvěřitelné, že polský premiér, to je země, která má 40 milionů obyvatel, konečně místo vás mluví o emisních povolenkách a úřednice Ursula von der Leyen, kterou mám rád, to je fajn paní, to normálně zabije. Vždyť to jsou úředníci! Vždycky jsme říkali, že Evropská rada má řídit Evropu! Evropská rada, 27 prezidentů a premiérů, tam sedíte. Tady máte Magdalenu, sociální demokratka, Švédka. Tam jste měl obletět celou Evropu! Teď přicházíte s nějakým celoevropským řešením? A také se ptám, proč nikdo nemluví v Evropě o míru? Neslyšel jsem to slovo. Neustále vykládáte o nějaké agrofertizaci, ale k tomu se ještě dostanu. Green Deal zabije Evropu, a vy ještě pokračujete, že ukončíme uhlí? Takže, pane premiére, vy vůbec neřešíte energetickou krizi. Váš ministr Kupka říká, že nejdřív budete zkoušet Evropu, ale proč to tak trvá? Proč Energetická rada bude až 9. září? Proč nezrušíte tu směrnici 100 euro? Ano, polský premiér to dělá za vás, ale vy jste mě kritizoval. Vy tam sedíte a nic neříkáte! Takže energetika, elektřina, vy jste měl něco udělat pro lidi už před půl rokem.
Pojďme ale opravdu k tomu, jak těch osm měsíců vypadalo a co se v oblasti dopravy zvládnout objektivně podařilo. Je tu zřejmý pokrok v investicích. Pevně doufám, že i tenhle konkrétní návrh se podaří podpořit napříč Sněmovnou. Zároveň probíhají intenzivně od prvního týdne jednání o dalších významných stavbách pražského obchvatu, staveb 518, 519, tedy mezi Ruzyní a Březiněvsí, a zároveň stavby 520 mezi Březiněvsí a Satalicemi. Další důležitá oblast - digitalizace dopravy a konkrétní věci, které se v tomto směru dějí. Chystáme portál dopravy, který umožní jako nástroj vyřídit si celou řadu věcí elektronicky, nejenom žádost o řidičský průkaz, ale jednoduše si zajistit v budoucnu také registraci vozidla bez složitých průtahů a bez stání front a čekání na úřadech. Zároveň umožní portál dopravy vypořádání dalších průkazů a náležitostí, které v oblasti dopravy, například plavby, také existují. Bude to opravdu přívětivý nástroj k tomu, jak zvládat celou řadu těch agend, které velkou část veřejnosti vůbec nejčastěji na úřady přivádějí. Stejně tak počítá ten návrh s dvouletým řidičákem na zkoušku a zároveň upravuje výši sankcí tak, aby z ní bylo patrné, že ty vážné věci budeme postihovat přísněji a nebudeme zbytečně váznout na věcech, které zdaleka takový význam a takovou důležitost nemají. To je konkrétně odvedená práce v oblasti legislativní spolu s dalšími novelami, ve kterých se navíc podařilo přichystat i celou řadu zjednodušení, zjednodušení administrativních, kdy například není nutné pořizovat úplně zbytečné razítko pro převoz techniky sloužící k opravě silnic. Zároveň se podařilo zrušit povinnost, nebo podaří zrušit povinnost absolvovat evidenční kontrolu vozidla v případě, kdy má být jako nový vlastník vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel. A mohl bych vyjmenovat celou řadu dalších takových zjednodušení, která znamenají výraznou pomoc pro ty, kteří s dopravou přicházejí do kontaktu a potřebují si v dopravě cokoliv vyřídit. A téma posledních týdnů - obrat v prioritách Správy železnic, kde se snažíme o to, aby konečně důležitým kritériem byla spolehlivost a propustnost železniční sítě, kdy do základních parametrů odměňování se dostala zpoždění, a to ta zpoždění, která vzniknou vinou na straně právě Správy železnic, a stejný krok podnikneme i v oblasti Českých drah. Odezva odborné veřejnosti - jednoznačně pozitivní. V těch předchozích KPI totiž hledisko spolehlivosti dráhy vůbec nefigurovalo, nula procent. Jsem přesvědčený o tom, že to bude mít konkrétní pozitivní dopad na to, jakou službu bude česká železnice cestujícím v budoucnu poskytovat. To neznamená kritiku toho, že se investovalo, znamená to kritiku toho, že se nedařilo dobře zorganizovat výluky a že těch investic na některých trasách bylo tolik, že pak prostě nebylo dost dobře možné zajistit spolehlivé cestování. V tomto směru bude nezbytně nutné, a i k tomu míří ta KPI, ony výluky plánovat mnohem obezřetněji a praktičtěji. Co se týče dalšího důležitého úkolu i v té velmi složité současné době zajistit nezbytné financování celé řady připravených staveb, v tom podnikáme kroky v podobě přípravy celého vějíře nástrojů, mezi kterými následně bude možné vybrat ten nejvhodnější, ten nejvýhodnější pro stát, kdy mezi těmi zvažovanými nástroji do budoucna jistě bude forma PPP, ale budou tam i možné další nástroje úvěrového financování a rozšíření možnosti jak Státního fondu dopravní infrastruktury. Co je ale důležité, že pro to, abychom mohli dokázat investovat, tak už po dobu nějakých dvou měsíců Ministerstvo dopravy intenzivně pracuje na tom, aby dokázalo pro Českou republiku ten nezbytný finanční nástroj nachystat a dát vládě příležitost vybrat opravdu tu nejvhodnější, nejméně drahou cestu. Představil jsem alespoň pár kroků, pár konkrétních věcí, které se v oblasti dopravy podařilo realizovat nebo které brzy budou i tady na půdě Sněmovny projednávány, které nepochybně budou směřovat k tomu, že doprava v České republice bude kvalitnější, budou podmínky bezpečnější a spolehlivější. Pevně ale doufám, a doložil jsem to na konkrétních případech, že tempo té přípravy se ještě zrychluje a že se budeme snažit zajistit i všechny nezbytné prostředky pro to, aby se opravdu ve stejném tempu stavělo. Snažil jsem se být co nejvěcnější a ukázat na konkrétní věci, které se dotknou lidí, kteří využívají železnici, kteří využívají české silnice, i těch, kteří by chtěli využít například vodní dopravní cestu, o tom tolik řeč nebyla, ale i poslední jednání ohledně stupně Děčín znamenají jasný posun dopředu.
Také jsme vyřešili problém v Turówu, který vyvolala vláda Andreje Babiše, který vyvolal Andrej Babiš svým osobním egem, kdy prostě rozhádal vztahy mezi Českem a Polskem naprosto neskutečným způsobem. Tak jak nám to on, který to celé spískal, může vyčítat? Ty komentáře o Macronovi, to už bylo opravdu blouznění, to se jinak nazvat nedá. Normálně spolupracujeme s Francií. Budeme připravovat summit Evropského společenství, což je nosná myšlenka pana Macrona. Vždyť to je známka nejvyšší možné důvěry. Jeden jde tady za Jozefem Síkelou. Bylo to české předsednictví, které velmi úspěšně vyjednalo, že se Evropská unie shodla na těch energetických úsporách. Když toto jednání začínalo, když se připravovalo, tak to rozhodně nevypadalo, že bude Evropská unie se schopna na něčem takovém shodnout. Další úspěch. Hovoříme o tom, že na Balkáně může být další ohnisko konfliktu. Během našeho předsednictví se podařilo udělat konkrétní kroky k tomu, aby západní Balkán dostal jasné signály o tom, že na něj Evropa nezapomněla. A opět je to v zájmu České republiky, že tam bude klid. Je to v našem vlastním zájmu. Děláme to pro Česko, děláme to pro české občany.
A já si dovolím tímto zahájit rozpravu. Tak teď právě mi říká, že to ruší, takže to neplatí. A dále potom omlouvám pana poslance Bernarda, a to z důvodu nemoci z celého zítřejšího dne 2. 9., a z 2. 9. od půlnoci do konce jednacího dne z pracovního důvodu, a to pana poslance Miroslava Zborovského.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nejprve mi dovolte, vážený pane předsedající, abych reagoval na vás. Já jsem tady seděl téměř po celou dobu. Nebude reagovat ani na vás, na ty nepravdy, které jste řekl. Dochází k diskriminaci cizinců při nákupech a flagrantnímu porušování práva Evropské unie. Vláda byla nucena vyhlásit stav energetické nouze. A pamatujete si, kdo nám letos na jaře v době vysokých cen pohonných hmot radil postupovat úplně stejně? Cituji: "Vláda musí okamžitě zastropovat cenu benzinu a nafty!" "My bychom okamžitě zastropovali ceny pohonných hmot." Myslím, že každý trochu příčetný člověk je dnes rád, že jsme tyto rady neuposlechli. Poučením z této epizody je obezřetnost vůči absolutnímu populismu, který nám tady zavedla opozice, a vůči maďarské cestě, která je očividně její hlavní inspirací. Všichni si pamatujeme, jak Andreje Babiše před volbami přijel podpořit jeho přítel Viktor Orbán. Všichni jsme slyšeli, v kom se zhlíží Tomio Okamura. Jenže ona tato Orbánova cesta nekončí zastropováním cen pohonných hmot, Orbánova cesta znamená také vyrazit do Moskvy a škemrat u Putina o plyn. A možná by byli i pávi. Maďarsko, země, která je inspirací místní opozice, se dnes krčí izolované na okraji zájmu Evropy a maďarští ministři jsou na společných unijních jednáních terčem tvrdých výčitek, tedy pokud se s nimi zrovna vůbec někdo baví, což na poslední Radě ministrů pro energetiku nebyl zrovna ten případ. Naše vláda Orbánovu cestu odmítla jasně a zřetelně. Češi se už nemusí za své představitele před zbytkem Evropy stydět. Naše vláda totiž moc dobře ví, co je tím zlem, které se dnes snaží co nejvíc poškodit české občany a české podniky.
Sečetla to dohromady a řekla: Vždyť je to 177 miliard korun, hodila to do těch tabulek a vyšlo jí, že jsme v první třetině. To si z nás fakt děláte legraci? To opravdu myslíte vážně? A samozřejmě všechny statistiky jsou k tomu, co se vyčerpalo, ne to, co se chystá vyčerpat, protože všechny země se chystají ještě čerpat, všechny země se snaží ještě to dorovnávat a přihazovat a přihazovat. K současnosti jsme předposlední, to je smutná realita, bohužel. A mohl bych vám říkat desítky a desítky příběhů. Já vím, že se smějete, že jezdíme po vlastech českých, já vím, že se smějete, že v době dovolených, v době léta jsme navštívili 205 měst. Místo toho, abyste se smáli, vyrazte taky. Možná vás ten smích přejde, protože třeba na Ostravsku za mnou chodili senioři, kteří mi ukazovali ty účtenky, respektive ty faktury, a úplně věcně říkali: Bydlení plus energie, a to ještě před zdražením 14 až 15 tisíc korun. To je realita. Náš důchod taky 14 až 15 tisíc korun. Takže nemáme nic. Ano, ať jsme objektivní, díky sociální pomoci, díky příspěvku na bydlení mohou něco získat. Stovku na den mají a z toho musí zaplatit jídlo, z toho musí zaplatit ošacení, z toho musí zaplatit nějaké léky, já nevím, co všechno ještě u toho je. To se domníváte, že s tím se dá vyjít? To snad přece musíme vidět! A to je to, co já říkám: Tato část populace se bude dostávat do kritické situace a nebude to trvat dlouho. Nebude to trvat dlouho! Já vím, že se zase teď můžete smát, zase můžete kroutit hlavou, zase můžete říkat, jak to tak nebude, a zase to tak dopadne, úplně stejně, jako když jsme vám říkali, jak se to vyvíjí někde na jaře, když jsme vám ukazovali, jak porostou ceny, jak mohou růst ceny. Ano, bylo to ještě víc, než jsme předpokládali, to uznávám, ale ukazovali jsme ty scénáře. A přečtu vám jednotlivé poslance, dnes celá řada z nich jsou ministři, včetně ministra financí, který říkal: Dáváte málo, musíte dávat víc. Dávejte plošně hlavně, a hlavně dávejte rychle. Neříkám, že všechny programy byly ideální, některé bychom asi udělali jinak. Ale neříkám to ani kvůli těm kasinům. Já to říkám proto, že kdybychom dávali to, co vy jste po nás chtěli, tak si to dopočtěte, bylo to o 200 miliard korun bambouchu víc v tom rozpočtu. Co mě trápí, je to, že jste jim nedali vy sami nic. Dodnes není. Jak to mají ty firmy ustát? Já nevím, 6 až 7 tisíc za plyn, třicetinásobně více, a opravdu začínají ta odvětví kolabovat. Vždyť k vám přece chodí. Anebo když k vám nechodí a nejednáte s nimi, tak to musíte vidět. Firmy jsou vyděšené, jejich zástupci jsou vyděšení, svazy, asociace, píšou vám, dobývají se k vám, nemůžou se k vám dostat. Nikdo neví, co se děje, ale jediné, co vědí, je, že energie rostou a že pravděpodobně nedostanou nic. Minimální komunikace, arogance. Vysmíváte se jim. Vzkazujete jim, že je to tržní prostředí, ať si jdou půjčit peníze. Průmyslníci rezignují, energetici si drží hlavu v dlaních a situace je kritická. Jenomže ono to není jenom u domácností a u firem, ono už je to dneska i u veřejných institucí. Já vám vyčítám to, že není žádný plán na to zastropování, aby se rychle vytáhl. Hrálo se o lidské životy. Místo abyste řešili budoucnost, co každého zajímá, tak stále řešíte minulost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 36. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Hayata Okamuru. Přivolám kolegy z předsálí. Konstatuji, že jsme ověřovateli 36. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Berkovce a pana poslance Hayata Okamuru. Návrh byl tedy přijat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se ztišili. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte, abych vás informovala o výsledcích jednání grémia, které se sešlo před zahájením této schůze. Toliko informace z jednání grémia. A nyní prosím, aby se jako první slova ujal pověřený zástupce navrhovatelů, a tím je pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Premiér Fiala a jeho ministři nezvládají řídit naši zemi.
V tuto chvíli je pro nás také velmi důležité, abychom se zaměřili na to, co může věda, výzkum poskytnout pro řešení energetické krize. Chtěla bych říci, že v rámci operačního programu Jan Amos Komenský rada vlády reagovala i na ty stávající problémy, které řešíme, a definovala několik oblastí, které by měly být v tuto chvíli prioritní. Proto i dnes jsme seděli s představiteli NERVu a definovali jsme si dvě oblasti, které jsou v tuto chvíli klíčové. A druhá oblast je vlastně motivace firem, aby investovaly více do vědy, výzkumu. A my musíme ještě více motivovat firmy, aby investovaly do vědy a výzkumu, a víme, že tady máme mnoho zahraničních firem, a my jako vláda jsme si dali za cíl i vytvořit podmínky pro to, aby reinvestovaly do této oblasti, aby opravdu se nevyváděly výnosy zejména zahraničních firem, aby bylo reinvestováno i právě do těchto oblastí, které budou vytvářet ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou a budou opravdu naši zemi činit konkurenceschopnou. Tolik velmi krátce z té mé oblasti a děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Mám k tomu v podstatě asi tři připomínky. Ale to bude potřebovat samozřejmě postupně ty reinvestice, o kterých se bavíte. Asi byste se na tohle měli ještě zaměřit. Děkuji vám.
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlínský, poté paní ministryně Langšádlová.